Tak je potřeba se podívat, co tento pojem znamená. Já si nemyslím, že požití jednoho piva je kriminálním, to znamená trestným činem. Používejte ta slova správně v jejich významu. Druhá poznámka. Já sám jsem byl předkladatelem, když jsme řešili vodáky, nějakého kompromisu, který z mého pohledu nejméně nebezpečným způsobem řešil ty vodáky. Možná jsem to dělat neměl, protože stalo se to, co někteří předvídali, že se tím otevírá Pandořina skříňka. A potvrdilo se to, otevírá se.
Nyní pan poslanec Patrik Nacher na faktickou a připraví se pan poslanec Munzar.
Dámy a pánové, pěkný podvečer. Já jsem abstinent, takže bych mohl být proti tomu, a i přesto mi to nevadí a podpořím to, aby to šlo do druhého čtení, a tam můžeme některé věci upřesnit.
Právo na spravedlivé narovnání majetkových křivd však velká část české veřejnosti odmítá. Už Albert Einstein vyslovil myšlenku: Morálka je víc než intelekt. Všechny velké říše se zatím rozpadly a zanikly. Dovolte mi ještě jednu poznámku, jednu konkrétní věc. Jeden čas v něm dokonce byl i sklad střelného prachu. Nicméně jeden bohatý měšťan ho vykoupil a daroval zpět. I toto je příběh nabytí majetku. Děkuji za pozornost.
Mám tady dvě přednostní práva. Pana Miroslava Kalouska a pana Víta Rakušana. A řádnou přihlášku Mariana Jurečky. Ptám se kolegy Kalouska, jestli chce využít své přednostní právo teď. Dobře, tak v tom případě kolega Rakušan s přednostním právem, pak kolega Jurečka a na závěr pan poslanec Miroslav Kalousek. Máte slovo, pane poslanče.
Dámy a pánové, nemám tady před sebou žádný dlouhý historicky exkurz a pokusím se opravdu o velmi krátkou poznámku. Měli jsme tady slova, vaším prostřednictvím, pane předsedající, pana kolegy Luzara o tom, že je tady rozdělená společnost a že my se snad dnes snažíme udělat něco pro to, aby ta společnost rozdělená nebyla. Já bych tu situaci rozhodně tak neviděl. Naopak, co reálně děláme, je to, že již schválený právní stav jednou projednaný Parlamentem České republiky prostě z důvodu toho, že to bylo podmíněno tím, že Komunistická strana Čech a Moravy podpoří existenci této vlády, prostě vracíme sem zpět k nám do Parlamentu. Už více mě to překvapuje například u sociálních demokratů, kde jsem v Senátu pozoroval, že ten názor zákonodárců, kam samozřejmě patří i senátoři, u sociálních demokratů vůbec tak jednotný není. Pokud tak nečiníme, tak se dopouštíme jistého alibismu. Ten alibismus je: No tak tady něco rozhodneme, a pokud to náhodou nebude v pořádku, tak je tady ten Ústavní soud, který to posléze projedná. To podle mě není zodpovědný zákonodárný přístup, je to takové hraní si s tím, co tady schválíme, a drobný projev naší vlastní nezodpovědnosti. To samo o sobě v právním státě není příliš normální. Ale pokud se na ten návrh dopodrobna podíváme, tak katolická církev rozhodně nebude tou, která tímto návrhem bude primárně dotčena. Budou to církevní organizace menší a pro ty to může znamenat samozřejmě i fatální dohru. Ta debata je přece jinde. My se bavíme o tom, zda tento návrh, jak je předkládán, je vůbec legislativně v pořádku a zda už teď dopředu neříkáme, že za nás jako zákonodárce, protože se jinak nedohodneme, musí rozhodovat Ústavní soud.
Děkuji panu poslanci Vítu Rakušanovi. Nyní pan poslanec Marian Jurečka, připraví se Miroslav Kalousek.
Dobrý den, vážený pane předsedající, dvě členky vlády, pane senátore, kolegyně, kolegové. Je takové známé úsloví, které se týká komunistické strany, které říká: Co slovo, to lež, co čin, to zločin. Nikde se v té důvodové zprávě však nedočteme, co to je ona přiměřenost. Paní ministryně financí dokonce říkala, že tu analýzu mají na Ministerstvu financí.
Aby se nikdo nemohl vymlouvat, že neměl dostatečné podklady pro své hlasování. Toto bylo jenom sdělení toho, jakým způsobem se k věci staví renomovaní ekonomové a právníci, kteří tuto studii zpracovali pro církve a náboženské společnosti. Zatím děkuji za pozornost.
Budeme tedy pokračovat v rozpravě. Nyní vystoupí paní poslankyně Golasowská, připraví se paní poslankyně Pekarová. Paní kolegyně Golasowská přestože jsem avizoval, že po vystoupení kolegy Maška bude... Je omluvena. Takže odmazávám. Takže pan kolega Marek Benda.
Předkladatelé návrhu argumentují rozvojem vinařských cyklostezek. Opravdu nám stojí podpora vinařů za ztráty na lidských životech? Cyklista primárně neohrožuje jen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu, a to jak řidiče automobilů, tak i chodce. Pokud prolomíme tabu - alkohol za řídítka či volant nepatří - je nutné taky, aby k tomu byly odpovídající tresty a postihy.
Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové. Máme to tu. Máme to tu opět. A to mi připadá velmi bizarní.
Když jsou rozumní, tak jedou skutečně po těch silnicích třetích tříd a houby se děje. Je to v souladu s tím, jak se lidé dneska běžně chovají. Přestaňme kriminalizovat úplně normální chování, které nikoho neohrožuje.
Dostáváme se do úplně stejného problému. To, že dnes v tom zákoně je nula, neznamená, že ti cyklisté si to pivo nedají. Z čeho by žily všechny ty hospůdky po trase, nebo po všech těch cyklotrasách? Samozřejmě ti lidé si to pivo dají. My v okolí Uherského Hradiště jsme vybudovali spoustu vinařských cyklostezek, mnohdy za peníze Evropské unie.
Nyní s faktickou pan poslanec Klaus.
Ale pak jsou ještě i ty ostatní zákony, takže k tomu asi nedojde. A takhle to prostě není. Takže tady skutečně to, že lidé si občas dají pivo na kole, ta společenská nebezpečnost je poměrně malá. Když něco způsobí, tak si to samozřejmě odskáčou, stejně jako když něco způsobí řidič střízlivý.
Dále paní poslankyně Procházková na faktickou. Prosím. A připraví se ještě pan poslanec Ferjenčík.
Děkuju za slovo. Už jsem tady jednou vystupovala u těch vodáků. Máme dneska birelly a nealkoholické nápoje, takže osvěžit se jistě cestou můžou.
Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík na faktickou a připraví se paní poslankyně Ožanová.
Je tady vždycky ta povinná část, kterou jako zákonodárci vyplňujeme, když předkládáme naše návrhy, a je tady soulad s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami podle článku 10 Ústavy České republiky. Jak může říci, že tento návrh nezasahuje do podnikatelského prostředí? Vychází se z toho, že zákon o majetkovém vyrovnání uznal odebrání původního majetku církvím jako majetkovou křivdu a že daný majetek byl původně ve vlastnictví církví. Zákon o vyrovnání je platnou součástí právního řádu a musí být respektován, jeho ústavnost byla potvrzena Ústavním soudem. Stát nemá ústavní povinnost k restitucím majetku zabaveného v době komunistického režimu. Smlouvy o vyrovnání mezi státem a církvemi jsou povahou soukromoprávní smlouvy analogické se smlouvami o narovnání vzájemných práv a povinností. Stát přistoupil na naturální a finanční restituce a církve se vzdaly svých majetkových nároků. Samotný zákon o vyrovnání podřazuje smlouvy s církvemi pod režim občanského zákoníku, pokud sám nestanoví jinak. Církevní restituce jsou významným politickým tématem. Společnost toto téma po čtyřleté vládě Bohuslava Sobotky brala jako téma uzavřené. Politické debaty ožívaly i s tím, že církve podávaly žaloby na určení vlastnictví státu u majetku v držení krajů a obcí, aby tak tento majetek spadl do naturální restituce. V případě krajů tyto návrhy stáhly, v případě obcí v nich pokračují. Tyto okolnosti jsou zdrojem politické diskuse, ale ne zdrojem právního řešení již vzniklých nároků církví podle zákona o vyrovnání. Je základní funkcí státu vybírat daně na své výdaje. V oblasti daní má suverenitu a může během času měnit složení i výši daní. Daně však nemohou být zneužity a nemohou například vést k faktickému vyvlastnění. Legitimitou pro mimořádné změny v oblasti daní jsou mimořádné události, například hrozící krach státu může vést k zásadním daňovým změnám. Pokud budou tyto změny obecné a dopadnou na všechny plátce daní, bude legitimní i zdanění konkrétní úzké skupiny církví. Pokud však je významná daňová změna přijímána pro nesouhlas nové politické reprezentace s původním rozhodnutím předchozí demokratické reprezentace a míří na faktické snížení smluvních povinností státu, jde o postup nelegitimní. Přitom je správné, aby stát v soukromoprávních vztazích nezneužíval svého vrchnostenského postavení. Toto dvojí postavení státu se projevuje i v oblasti vyrovnání vztahů s církvemi, kde stát ve vrchnostenské pozici jako zákonodárce přijal zákon nabízející církvím určitý způsob vyrovnání a následně stát jako právnická osoba uzavřel s církvemi smlouvy, kde jsou si smluvní subjekty rovny, pokud církev takovou smlouvu uzavřít chtěla. Jeho postavení tvůrce daňových zákonů tedy není závislé od dopadu těchto zákonů na jeho povinnost plnit podle smluv o vyrovnáními s církvemi. To plyne i ze souhlasného stanoviska vlády a Ministerstva financí k návrhu posuzovaného zákona.
Jak už se začínáme učit, aby byla zaznamenána naše účast, tak nejprve vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Kdo ještě, nechť mi případně sdělí, že hlasuje s kartou náhradní. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě dohody všech politických klubů, ke které došlo při dnešním grémiu, dříve než přikročíme k pokračování této schůze, tak bych vás požádal, abychom všichni společně minutou ticha uctili památku obětí teroristických činů na Srí Lance. Jedná se o výroční zprávy České televize. To je z mé strany a ze strany grémia vše. V tuto chvíli s přednostním právem jako první se přihlásil pan předseda Kováčik.
A dovolil bych si požádat vás o podporu jednoho návrhu zařazení bodu. Je to téma nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL. A já bych si dovolil navrhnout jeho zařazení na čtvrtek 9. května po již pevně zařazených bodech. Čili je tam bod 216 a ještě tuším jeden nebo dva, tak abychom to zvládli v té pauze mezi interpelacemi.
Je to bod ochrana klimatu, který jsme rozjednali v Poslanecké sněmovně.
Nikoho jiného s přednostním právem nevidím, takže budeme postupovat písemnými přihláškami. Zatím tedy písemné přihlášky.
Vyvolává to řadu pochybností o motivacích těchto změn, ale netýká se to samozřejmě jenom rezortu spravedlnosti. Týká se to Ministerstva průmyslu a obchodu, týká se to stejně tak Ministerstva dopravy. Proto si dovolujeme zařadit tento bod jako první bod dnešního odpoledního programu. Věc, která je velmi nezbytná, protože v tuto chvíli více jak 800 tisíc lidí čelí exekuci. Ten příslib byl od ministra Kněžínka, že to bude předloženo. Je otázkou, zda výměna ministra celou věc nezpozdí. Já si myslím, že tady není možné otálet.
A ti, co neschvalovali okupaci sovětskými vojsky, kteří byli perzekvováni, vyhazováni z práce. A netýkalo se to jenom vysokoškolských profesorů, kteří byli podrobeni tomu, aby potupně schválili něco, s čím vnitřně nesouhlasili. Ano, i to je součástí naší historie.
Nejsme v rozpravě, ale k výsledku hlasování paní poslankyně Adámková. Prosím máte slovo. Pan předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala se omlouvá z dnešního jednání od 17 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Senát v tomto případě vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Dále s vaším dovolením budu používat pouze zkratku zákon o finanční kontrole. Na začátek si dovolím připomenout, že návrh zákona byl předložen z důvodu plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Předmětem návrhu zákona je transpozice evropské směrnice o rozpočtových rámcích. Novelou zákona dochází k prostému rozšíření okruhu orgánů veřejné správy, na které má dopadat zákon o finanční kontrole. V souvislosti s nedodržením termínu transpozice této směrnice je proti České republice vedeno řízení o porušení smlouvy, na jehož základě může být uložena peněžitá sankce.
Máte pravdu, paní ministryně. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, prosím o ztišení, ať všichni slyšíme, co nám paní ministryně říká. Prosím pokračujte.
Dovolte mi, abych připomněla genezi, protože skutečně jsme asi šest let po transpozici. Ministerstvo financí připravovalo za předchozích vlád různé podoby transpozice směrnice do zákona o finanční kontrole. Žádná však nebyla v legislativním procesu úspěšná. V posledním volebním období schválila Sobotkova vláda komplexní transpoziční novelu zákona. Tato novela byla dokonce schválena Poslaneckou sněmovnou. Senát ji následně vrátil k projednání a na poslední schůzi Poslanecké sněmovny před volbami nebylo senátní veto přehlasováno. Proto tato vláda předložila Sněmovně jen minimálně nutnou úpravu zákona, tak aby Česká republika co nejrychleji vyhověla požadavkům směrnice. Tato minimální transpoziční úprava spočívá v rozšíření působnosti zákona na státní organizaci SŽDC a dobrovolné svazky obcí. Garanční kontrolní výbor Poslanecké sněmovny tuto novelu doplnil o dva pozměňovací návrhy, které sice s transpozicí směrnice nesouvisí, ale které snižují administrativní zátěž pro obce a kraje. Ministerstvo financí vyslovilo s těmito pozměňovacími návrhy souhlas. Nikdo nebyl proti, pět poslanců se zdrželo hlasování. To prosím podtrhuji. Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí doporučil schválit novelu zákona ve znění postoupeném Sněmovnou. Senátní výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu doporučil vrátit návrh zákona Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Výbor nesouhlasil s druhým pozměňovacím návrhem kontrolního výboru Sněmovny, kterým se navrhuje zrušení povinnosti krajů souhrnně zpracovávat zprávy o výsledcích finančních kontrol za obce. Senát následně vrátil s tímto pozměňovacím návrhem návrh zákona Sněmovně, který tedy zachovává stávající povinnost krajů nadále souhrnně zpracovávat zmíněné zprávy.
Nechci jmenovat. Prosím pokračujte.
Stanovisko Ministerstva financí je následující. Na základě této novelizované vyhlášky už nebudou obce zpracovávat textovou část zprávy i rozsáhlé tabulkové přílohy. Počínaje zprávou za rok 2019 budou pouze vyplňovat údaje o počtech provedených kontrol. Vzhledem k zjednodušení výkazu provede informační systém automatickou kontrolu, zda zprávu odevzdaly všechny povinné subjekty. Zdůrazňuji, že se jedná o existující a funkční informační systém. Nebude se tedy budovat nic nového. Proto kontrolní výbor Sněmovny navrhl po konzultaci s Ministerstvem financí příslušný pozměňovací návrh, který tuto povinnost krajů ruší. S pozměňovacím návrhem kontrolního výboru souhlasí všechny kraje, jejichž dopisy v této věci mám zde k dispozici. To znamená, taktéž podporují tuto novelu. Úprava, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou, odpovídá požadavkům územní samosprávy na snižování administrativní zátěže, racionalizaci výkonu přenesené působnosti a elektronizaci veřejné správy. Jsem přesvědčena, že navrhované vypuštění sumarizační povinnosti povede k účelnému, hospodárnému a efektivnímu využití kapacit krajských úřadů pro jiné důležité úkoly.
Výpočet náhrady za živý a mrtvý inventář náležející k lesní půdě. Náhrada za živý a mrtvý inventář byla běžně realizovanou součástí restituce majetku fyzických a soukromých právnických osob. Církve a náboženské společnosti se této náhrady v zájmu nalezení kompromisního řešení vzdaly. Z hlediska příjmové strany státního rozpočtu je tato částka nepodstatná. Je dokonce o jednu třetinu nižší než každoroční průměrné statistické korekce rozpočtových příjmů. Tyto korekce představují náhodnou veličinu, jejíž výši nelze předem určit. To znamená, že Ministerstvo financí České republiky s ní systémově na příjmové straně rozpočtu nepočítá a na výdajové může maximálně vytvořit rezervu. V celkovém objemu příjmů státního rozpočtu České republiky bude zdanění církevních náhrad představovat zanedbatelnou sumu. Pro názorné vyjádření: Roční výše daně z církevních náhrad by například pokryla běžné roční provozní náklady třinácti církevních hospiců. Bod 4.1 Porušení platných smluv o finančním vyrovnání. Smlouva s každou konkrétní církví či náboženskou společností vždy mimo jiné zahrnuje například konkrétní výši přiznané finanční náhrady nebo specifikaci příspěvku na podporu činnosti. Měnit podmínky platné smlouvy bez jakékoliv diskuse s druhou smluvní stranou, v tomto případě církvemi a náboženskými společnostmi, je neetické, protiprávní a zpochybňuje požadavek právní jistoty jako jednoho z principů právního státu. Bod 4.2 Ohrožení finanční udržitelnosti církví a náboženských společností po zastavení mandatorních výdajů pro církve a náboženské společnosti.
Dámy a pánové, já s panem senátorem Vilímcem tentokrát souhlasit nebudu, protože při celém procesu schvalování tohoto zákona v kontrolním výboru bylo vyhověno připomínkám odborné veřejnosti. Pan náměstek Vyhnánek se mnou spolupracoval na tvorbě těchto pozměňovacích návrhů a já jsem jeden z těch, co zažil schvalování původního zákona, který neprošel. A musím říct, že došlo k významnému zjednodušení a podporu naší sněmovní verze vyjádřil i Svaz měst a obcí i veškeré kraje. Takže za mě podporovat sněmovní verzi.
Děkuji a otevírám rozpravu. Žádnou přihlášku nemám.
To jsem si skutečně nepřečetl. Pokud se týká krajů, krajských úřadů, tak ano. Ale já se na to nedívám z optiky zaměstnanců nebo úředníků krajského úřadu. Dívám se na to z optiky obcí a tvrdím, že ten návrh, tak jak je koncipován, není pro obce shodný (?).
Žádnou další přihlášku do rozpravy nevidím, rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo má paní ministryně.
Velmi stručná. To, že obeslal můj náměstek krajské úřady, to je v pořádku, protože krajské úřady zabezpečují tuto činnost, a obeslal to proto, aby se ubezpečil, zda návrh kontrolního výboru má podporu, zda prostě má smysl. Protože nemá cenu jim tady diktovat něco z parlamentních lavic, když v podstatě by ta praxe to tak neviděla. Takže já jenom ocituji. Souhlasíme se zrušením povinnosti. Je to zátěž.